Jediné, co jsem chtěl, je, nikdo vás nepodezřívá, to tady říkám i na mikrofon, aby to bylo slyšet. Jenom my jsme chtěli, na nikoho jsme neukazovali. A znovu říkám já veřejně, tady na vás koukám, já vás nepodezřívám.
Dokončujeme eseróčka, ve čtvrtek bude přijato. A někdy se o tom o něco méně mluví, ale rovněž to zde dneska padlo, je ještě celá řada podpůrných dotačních programů, které slouží zejména pro podporu tuzemských producentů v oblasti zdravotní techniky. Jedou poměrně dobře. Ale dostávají na investice, dostávají na dokončení vývoje, vše ve spojení se zdravotní technikou nebo zdravotními pomůckami. A dokonce i na to, aby mohly zavádět ty produkty na trh. Jenom na Ministerstvu průmyslu a obchodu takhle spolupracujeme s tisíci... stovkou podnikatelů, z nichž několik desítek skutečně už dneska tu podporu získalo, a jsou to podpory v řádu jednotek až desítek milionů korun. Ta dlouhodobá opatření připravujeme zejména s ekonomickou skupinou NERV, která zasedá takřka denně. Jenom včera jsme zasedali skoro pět hodin. Jsou tam lidé nezávislí, jsou tam lidé z byznysu, z bankovnictví, z akademické sféry, z vědecké sféry, ze sociální oblasti. Připravujeme společně schéma záruk, které jsme zde několikrát diskutovali a byly schváleny v té rekordní výši. Další klíčové aktivity jsou v oblasti zvýšení investic. Jenom do dopravní infrastruktury - nechci tím zdržovat, několikrát jsme to zde zopakovali, ale faktem je to, že nebrzdíme veřejné investice, naopak je posilujeme. Mimo jiné, projevilo se to právě i v době koronaviru, kdy česká věda držela prapor vysoko, vysoko nad hlavou, a mimo jiné i díky skvělé práci vědců a propojení na byznys sektor, podnikatelský sektor. Určitě jste sledovali, byly to desítky a stovky zajímavých projektů. Řeknu příklad: například masky vyvinuté na ČVUT v CIIRC, které už dnes se hromadně vyrábějí a které jsou, řekněme, určitou vizitkou i dobré spolupráce univerzitní sféry a sféry podnikatelské. Ano, je pravda, že i přesto, že jsme pokryli všechny segmenty, jsme udělali chyby. Omlouváme se všem těm, kterým jsme možná něco nedodali zavčasu. Ale teď není podstatné, jestli je to jeden bilion, nebo jedna celá a kousek bilionu. Ano, můžete říct, že před deseti lety nebyla odizolována ekonomika tak jako dneska. Čili je třeba ale připustit pochopitelně i chyby, které děláme. Já si to hodně monitoruji se svými německými kolegy. A když se na to díváme a porovnáváme jejich aktivity, jejich podporu ekonomiky, jejich opatření, není to úplně odlišné od té naší. I tam se vzájemné osočují nad tím, jestli ten časový plán uvolňování je v pořádku, není. Prostě jednoduše se řídili heslem "hotovost je král". Nicméně výsledkem toho bylo to, že se tam objevilo obrovské množství falešných žádostí. A i v Německu dochází k soudu. Toto není neobvyklá věc, děje se to prakticky v každé zemi.
Tak kolega Birke, kterého vyzvednu, už věděl, že jde velká voda. On věděl, že ta nemoc, ta pandemie se blíží, z toho, že četl noviny. Řekněme si to na rovinu, prostě zodpovědný starosta a nějakým způsobem se na to připravil. A z toho budu i nadále vycházet. Já myslím, že by to měla být taková výzva, abychom v rozpočtu měli vždycky rezervu na něco, co přijde - v našem případě to byla povodeň, v tomhle případě je to pandemie a může přijít cokoliv jiného. Já věřím, že ho zcela určitě najde. Teď v tuto chvíli bych tedy měl říct, co bude a jaké bude moje stanovisko. Protože v krizovém zákoně máte napsáno, že když některé záležitosti v nouzovém stavu neřeší vláda na té nejvyšší úrovni, tak je může rozšířit v tom svém regionu hejtman, v Praze primátor, a tím pádem se dají řešit všechny regionální problémy jenom na tom místě, což má určitou výhodu i finanční, a nikoliv jako celostátní rozhodnutí. To znamená, kdybych byl hejtmanem, tak říkám co nejdéle. Proto říkám, když tady někdo mluví o sedmi dnech, dobře, je to ta minimální věc, ale sejdeme se tady v rámci Poslanecké sněmovny. Když někdo jiný říká deset dnů, vychází mi to taky, že je to ještě pořád v rozhodnutí nejbližšího zasedání Poslanecké sněmovny, jak to bude pokračovat. A teď řeknu, proč o tom mluvím. Mně tady toto chybí. A já bych strašně moc potřeboval, aby byla konkrétní položka, ve které bude napsáno ano, my jsme takto rozhodli, tolik nás to stálo, tolik už jsme utratili, tolik teprve utratíme. My jsme jako klub odsouhlasili těch 100 miliard navíc, protože jsme tady právě mluvili o tom, že chybí 50 miliard v sociální oblasti. Prosím tedy a žádám o to, abychom hledali, kde v tuto chvíli je ta největší Achillova pata. Já jsem přesvědčený, že u většiny to není třeba. Určitě to není třeba v případě zákona o krizovém řízení, protože tam všechno je, jenom je třeba to naplňovat. Ale co je v tuto chvíli největší brzdou, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o zadávání veřejných zakázek je cestou k tomu, abychom se rychleji z nouzového stavu vraceli zpátky do života.
To je úplně neprůstřelná argumentace. To je úplně neprůstřelná argumentace! Ale my se ptáme, jaká chceme data. Správně jste řekl, žádná predikce tam není, v tom materiálu, na 25 dnů. Na to jsem se ptal, to jsou ta data. Že jsem si ho doposud mohl v těch otevřených supermarketech koupit, všiml jste si toho? Byly zavřené prodejny obuvi, a zase v tom hypermarketu jsem si tu obuv mohl koupit, dokonce i vyzkoušet. Nejenom ty potraviny. To mi vysvětlete a neříkejte, že to byl tým lékařů, který vám to poradil. To se mi nechce věřit. Tak co nám to tady tvrdíte, jak je všechno jasné? Ani vy nevíte, jestli kadeřník může dneska nebo zítra přijít ke mně mě ostříhat. Pro jistotu, nechtěl jsem nic porušovat. Ale na tu klíčovou otázku - vy jste vládu vehnal do prohraného soudního verdiktu. Tak kdo to na tu vládu přinesl? Můžete nám odpovědět? Kdo ten materiál sepsal? A co jste udělali s těmi původními usneseními vlády?
Nyní přednostní práva.
Děkuji. Počkám, aby to pan ministr mohl zaznamenat. A do dnešního dne jsem žádnou odpověď z vašich ministerstev ani z Úřadu vlády bohužel nedostal. Nikdo tady nechce přesné informace, kdo kde bydlí, kdo kdy byl nemocen a podobně. "Nikdo nežádá osobní data o pacientech. Lékaři, univerzity i ekonomové žádají pouze anonymizovaná data. Podnikatelské subjekty se bez včasných informací hůře přizpůsobují vládním nařízením, nemohou plánovat a vznikají jim extra náklady, které pro ně mohou být zdrcující. Veřejnost i vědci potřebují vědět, jaké typy obyvatel COVID-19 zasáhl a jak jsou jednotlivé skupiny obyvatel skutečně ohroženy." Nebo například lidé jako Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity, Jan Procházka, Miroslav Zámečník a další.
Promiňte, budu jenom velmi stručný. Dámy a pánové, to, o čem budeme hlasovat, je velmi zásadní. A já bych stále chtěl připomenout, že byť tady padlo mnoho slov, tak nám stále ještě pan ministr zdravotnictví nebo kdokoliv z vlády, to je jedno, neodpověděl, proč nám vláda nechce dát ta data. Máte ta data, pane ministře? Jestli je máte, tak nám je prosím pěkně dejte. A jestli je nemáte, tak přiznejte, že je nemáte, a my s tím budeme nějak pracovat. Ale vy s námi přece nemůžete mluvit způsobem - my máme data, my jsme ti odborníci, vy věřte, mlčte a poslouchejte.
S přednostním právem se v tuto chvíli nehlásí nikdo. A protože paní poslankyně Richterová se přihlásila písemně, tak má přednost. Vystupoval jednou, že, jestli se nepletu?
Dobrý večer, vážená Poslanecká sněmovno, vážená vládo, vážený pane ministře. Já budu zcela konkrétní, protože se té problematice testování snažím zodpovědně věnovat. Každý si můžete zkontrolovat na webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz Proč zmiňuji vzdělání a druh zaměstnaní? Tato data jsou dostatečně obecná, ale současně z této kombinace už lze usuzovat na životní styl, na nějaké sociodemografické charakteristiky. I to je relevantní a nyní nezveřejňovaná informace. Já na tom chci říct, já pocházím z akademické sféry, dělala jsem korpusovou lingvistiku, absolvovala jsem statistiku. K tomu, aby člověk mohl ta data rozumně interpretovat, tak potřebuje nějaké doprovodné informace, nejenom ta holá čísla, která mají nyní. A o tom je teď celá ta prosba.
Nouzový stav také znamená výrazné snížení povinné administrativy pro sociální služby. O tom jsem už mluvila. Minulý týden dokonce vláda vzala na vědomí to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo krajům seznam několika set tisíc osob se zdravotním postižením, tak aby kraje mohly zásobit i přes ochranu osobních údajů zdravotně postižené právě ochrannými pomůckami. A já si myslím, že je to strašně důležité. Kraje, obce ovšem neměly na tuto situaci připravený rozpočet. Zároveň by stát ztratil přímou zodpovědnost za plynulé a řízené zásobování ochrannými pomůckami a to si nemůžeme dovolit. Všichni víme, že dostupnost ochranných pomůcek je tím nejzásadnějším. Proto nelze zabezpečit pokračování těchto krizových opatření bez trvání nouzového stavu. A já znovu připomínám, že sociální služby se starají o tu nejrizikovější skupinu obyvatel a po ukončení krizových opatření ztratí stát vlastně kontrolu nad prosazováním těchto ochranných kroků. Současné nastavení dává klientům právní jistotu, minimalizuje nezbytný kontakt s úřadem práce a dalšími subjekty, například s Českou poštou nebo se zaměstnavateli, a zajišťuje plynulé vyplácení těchto sociálních dávek. Bavíme se tady o mimořádné okamžité pomoci, o ošetřovném, o nemocenské nebo o podpoře v nezaměstnanosti. Mezi nejvýznamnější zjednodušení, která jsme za doby nouzového stavu provedli, patří zejména distanční, to znamená elektronické podávání žádostí bez nutnosti podpisu či ověřeného podpisu. Stejně tak se zjednodušilo a zrychlilo rozhodování úřadů. Vzhledem k tomu, že následky krize budou na občany teprve doléhat a bude se zvyšovat počet žadatelů, jsou právě tato zjednodušení nezbytná. Pokud by nebyl nouzový stav prodloužen, stal by se program Antivirus opět administrativně náročnějším a z důvodu vyžádání potvrzení o bezdlužnosti by se oddálilo vyplacení příspěvků. Také by pravděpodobně několik tisíc firem na příspěvky z programu Antivirus nedosáhlo. Víte, že pro zaměstnance bezpečnostních sborů policie, nemocnic a také příslušníků ozbrojených sil či pracovníků škol nebo školských zařízení, ale také pro zaměstnance obcí a krajů zařazených k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb byly zřízeny speciální krizové mateřské školky. Tam mohou i zaměstnanci úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení svěřovat své děti, tak aby mohli chodit do práce a zajišťovat tu práci, kterou mají na starosti, aby zajistili plynulý chod státu. To znamená zase z hlediska MPSV, aby byly vyplaceny dávky, ošetřovné, nemocenské, program Antivirus, mimořádná okamžitá pomoc. Pokud by stav nouze skončil, tyto krizové mateřské školky by také skončily a velká část zaměstnanců resortu MPSV by pravděpodobně musela opět požádat o ošetřovné a zůstat se svými dětmi doma. Zítra o tom bude jednat Senát a já pevně doufám, že tento návrh bude schválen. Zavedli jsme i ošetřovné pro takzvané dohodáře i živnostníky. Nejvíce práce nás však stojí program Antivirus, kdy přispíváme firmám na náhrady mezd, aby nemusely propouštět. Za měsíc duben očekáváme mnohem větší nápor.
Dámy a pánové, prosím o klid. Paní ministryně, pokračujte.
A poslední věc, zjednodušili jsme mimořádnou okamžitou pomoc. Připravujeme také odklady sociálního pojištění. V pondělí by měla tento návrh schválit vláda. Ve čtvrtek budeme jednat o zavedení písmene C programu Antivirus. To je ta klasická podpora kurzarbeitu.
A ten důvod je prostě takový, že potřebujeme být perfektně připravení na to, co může nastat. Skutečně tohle jsem zažil. A můžu tady říkat další věci, které jsem prožíval, to dobré i to zlé. Každý člověk dělá chyby, a kdo je nedělá, tak toho bych chtěl osobně poznat. Akorát s tím rozdílem, že u mě to není tak vidět, protože já nejsem středem pozornosti médií každý večer. Žádná vláda v této zemi a přiznám se, že ono fungovat v takovémhle režimu, ruku na srdce, pro nikoho z nás není vůbec nic příjemného. A já nechci tady dělat advokáta vládě. Fajn, skvělý, až přijde pan ministr, tak se ho zeptám, když ne, tak ať mi to napíše. Ale pravda je ta, že když člověk chce, tak si ty informace sežene. A když chce, tak tu informaci dokáže zpracovat a dát ji samozřejmě lidem. A přiznám se, že jsem měl několik horkých chvil, ale to byly vždycky chvíle, ale neměl jsem v podstatě od 12. března měsíc a půl vlastně permanentní stres. Dámy a pánové, určitě vím, že jsem někoho z vás nepřesvědčil, doufám, že jsem nikoho z vás neurazil. A teď to nemyslím sarkasticky, v žádném případě. Ovšem na druhou stranu musím říci, že některé věci skutečně potřebujeme vědět včas. Ale jinak co se týče ostatních věcí, tak fungují velmi dobře a já mám vlastně i dobrý pocit z toho, že díky tomu, že funguje ten letecký most -
Tak já bych vás požádal, abyste si vypnuli mobilní telefony, aby se mohl pan poslanec vyjádřit.
Takže já děkuji moc za pozornost, děkuji. Doufám, že jsem se nikoho nedotknul, ale chtěl jsem vám vyprávět příběh, který se skutečně stal.
V pořadí máme v tuto chvíli 11 přihlášených poslanců, takže já požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Ale takto to není. Je to vlastně přesně naopak.
Pane poslanče Staňku, jestlipak víte, kolik z těch 30 zákonů aktivně podpořila ODS, když jsme tak nenávistní a destruktivní? Tak já bych řekl, pokud by to mělo odpovídat těm vašim slovům, tak jeden. Nepodpořili jsme zákon o rozpočtové odpovědnosti, který podle mě nepatřil do stavu legislativní nouze, a ten šestý už nevím. Vy byste mi nejraději nasadil roubík a to je úplně něco jiného. Takže klíčové otázky zůstávají. Kdo to na tu vládu přinesl? Nenapadlo vás přemýšlet, jak to obejít a dělat to nějak jinak. Ani vteřinu vás to nenapadlo. A co dělali ostatní ministři? Já to vůbec nechápu. Takže bych poprosil pana ministra zdravotnictví, aby nám odpověděl, kdo to vymyslel, proč to vymyslel, jaké byly důvody a jaké z toho vyvodí důsledky. Selhal zcela manažersky. Potom dlouhodobě lhal premiérovi a ostatním členům vlády, že mají všechno. To bych mu i odpustil, to říkám za sebe. A pokud náhodou někdo něco nemá, já mu to tam dovezu. A co na to pan ministr zdravotnictví? - To mě nezajímá, hlavně že jsem nakoupil. Myslíte, že to podpořil? Tak já vám to připomenu, nepodpořili jste to. Firma, která měla obrat 100 tisíc, majitel 18 exekucí, dostane zakázku za 300 milionů. A nelžete, když říkáte, že vám ten soud dal za pravdu. Nic takového tam není. Stejně jako u toho Ústavního soudu. No to je věcně. Co to je věcně? Vy jste jednal nezákonně, ale věcně správně? Neznám jinou vládu, která jednala nezákonně, bohužel. A končím už jenom smutným povzdechem na adresu hnutí ANO a sociální demokracie.
Vy jste tady, myslím, pane ministře nebyl, vrátím se k těm školám.
A myslím si, že je nevhodné vzbuzovat takové obavy. Co se týče potom té samotné žádosti vlády o prodloužení do 25. května s tím, že to bude poslední prodloužení, tak to je prostě něco, co nemůžu přijmout. A nemůžete to slíbit ani vy, ani já, ani nikdo, že to bude poslední prodloužení. O tom mluvím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Že vlastně nikdo nevěděl, kudy a co od té situace chtít, a že vlastně byli úplně bezradní a že kdo nic nedělá, nic nezkazí. To je pravda, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jenom ve středních Čechách jsme evakuovali 24 tisíc lidí a díky pomoci složek integrovaného záchranného systému také nezemřelo mnoho lidí, pokud si pamatuji, tak ve středních Čechách to byli dva. Byla to prostě naše povinnost a snažili jsme se pomoci. A snažili jsme se rychle pomoci. Protože kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Bohužel ta pomoc podle mého hlubokého přesvědčení, a nejsem sám, kdo si to myslí, trvá poměrně dlouhou dobu, zejména u firem, které jsou ty malé a střední, tam dochází k obrovské nejistotě. Ano, můžeme udělat opatření, a to je legitimní právo České republiky, aby stanovila pravidla, pokud chce někdo přicestovat. V podstatě po dohodě, po telefonu rozdávat miliardové zakázky. Myslím si, že to je hrubá chyba. O to víc mě mrzí, že neprošel návrh, který jsem zde dával, aby následně ti ministři, kteří využili nouzového stavu a zadali zakázky bez výběrového řízení, z ruky, v rámci nouzového stavu, aby alespoň zveřejnili podstatné informace a smlouvy. Bohužel to vládní většina tady na jednání Poslanecké sněmovny tento můj návrh odmítla.
A to se teď netýká jenom opozice. Vy jste se nikdy nesnažili s námi najít dohodu. Vy jste nás tady jenom válcovali. Vždycky jste si spočetli, že na to máte dost hlasů, tak jste nás tady zválcovali. Ale to se netýká jenom opozice.